Ti lidé jsou z toho opravdu brutálně vycukaní. A nevedeme o tom takovéto debaty, abychom to odmítali, protože to je napsáno blbě. Jde nám o tu věc. Škoda, že tady není dnes už senátor a bývalý poslanec TOP 09 Herbert Pavera. Ano, my nemáme ty desítky právníků, my máme omezený budget měsíčně jako poslanci, ze kterých tyto věci tvoříme, a snažíme se to dělat, jak nejlépe umíme, protože nám jde o ten problém těch lidí, který chceme vyřešit.
Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Ondřej Benešík, připraví se pan předseda Zbyněk Stanjura. Prosím, máte slovo.
Já bych chtěl říct, že zaznělo zde mnohé, ale zazněly zde také mnohé nepřesnosti a také nepravdy. Já bych se proti tomu chtěl ohradit a chtěl bych říct, že pan předseda SPD se mýlí. My v KDU-ČSL jsme si jasně vědomi našich kořenů, stavíme na hodnotách, na kterých stojí naše civilizace, a za ty jsme se nikdy nestyděli a nestydíme. A já jsem tam navrhoval usnesení, aby v osnovách našich škol bylo jasně řečeno, o co se opírá náš hodnotový systém. A kromě řecké filozofie, římského práva jsem tam taktéž uváděl křesťanství a judaismus. Musím říct, že tato část usnesení neprošla i proto, že kolegové z SPD ho nepodpořili, na rozdíl od KDU-ČSL. Jsou jasně dané. My nikomu nechceme diktovat, ale my říkáme: pokud aspekty vaší kultury jsou v rozporu s našimi aspekty kultury, tak je prostě nemůžete uplatňovat, běžte si tam, kde je můžete uplatňovat. To, že je tam radikální křídlo, které tady bylo jmenováno, tak to má opravdu malou váhu, ale je velmi slyšet, a s těmi se KDU-ČSL rozhodně nebaví. Nikdy bychom se s nimi nebavili. To nedělá žádná strana, natož tak, aby to byla partnerská strana KDU-ČSL. Toto požaduje partnerská strana SPD, která se jmenuje Alternativa pro Německo. Tak si ty ticy takzvané, ty zprávy z těch ambasád, čtěte pořádně. A v té vaší evropské partaji si udělejte pořádek.
Dobré poledne, vážení kolegyně, vážení kolegové. Byl jsem požádán o vystřídání.
Vážené dámy a pánové, já zareaguji na poslance KDU-ČSL Ondřeje Benešíka, který tady mluvil ve jménu KDU-ČSL. Druhou věcí je, že je potřeba si připomenout názory KDU-ČSL na migranty. Všichni víme, jak paní Šojdrová, poslankyně KDU-ČSL, tady tlačila, tlačila natvrdo úplně k přijímání nelegálních migrantů do České republiky ze Sýrie. A my to odmítáme. A KDU-ČSL to tady natvrdo prosazovalo, všichni to víme, viděla to celá republika. A prosazuje přijímání nelegálních migrantů do České republiky ze Sýrie. Už jsem to tady říkal, ale já vím, že vy nemáte ve zvyku mluvit pravdu nebo rychle zapomínáte nebo si sedíte na uších prostřednictvím pana předsedajícího. Takže já se k tomu hrdě hlásím, že mým osobním přítelem, píšeme si esemesky, je Matteo Salvini, vítěz italských voleb do Evropského parlamentu, a Marine Le Penová z Národního sdružení Francie. Ano, jsme přátelé, jsem na to hrdý. Já vím, že to nejsou vaši přátelé, mí ano, je to tak. Oni to projednali a odsouhlasili jsme si to v rámci frakce. Dbali jsme na to, to vás můžu ubezpečit. Pardon? Ano, máme to písemně. Takže na druhou stranu jsem celkem rád, že vám to můžu zopakovat. Takže jsme na to dbali. A je to jenom na vás. Jezdí na srazy Sudetoněmeckého landsmanšaftu, který má nacistické kořeny. Ano, účastnil se i poslanec TOP 09 Daniel Korte a další. - Všechny tyto úkoly mohou být řešeny pouze v rámci federalistického uspořádání Evropy. - Už chápu, proč vy bojujete za Evropskou unii a proč jste pro Brusel. Ale budu pokračovat. To je otřesný, na jaký akce vy jste schopni jezdit, KDU-ČSL.
A zajímavé je, že jedním z ambasadorů, tedy aktivním podporovatelem a propagátorem této události, byl právě pan Tomio Okamura. Kromě nich bude po následující měsíce probíhat množství akcí, jejichž cílem je podpora kulturní různorodosti Evropy. V Evropské unii v posledních letech většina zemí získává jasně multikulturní charakter, ať už jde o rostoucí počet jazyků, náboženských vyznání, či lidí nejrůznějšího etnického a kulturního původu. K Evropskému roku mezikulturního dialogu 2008 se připojilo všech 27 členských států. V rámci aktivit konaných na národní úrovni se lidé v Evropské unii budou moci seznámit s pestrým kulturním dědictvím a tradicemi svých sousedů a spoluobčanů. Pak to byl projekt Hlasohled, realizovaný občanským sdružením Půlnebí, hlasové multikulturní workshopy. Pak tady máme takovou perličku, a sice divadelní představení Identita: Náš islám, zaměřené na vzdělávání diváků v oblasti islámské kultury a náboženství. Dále potom další taková akce, která se konala v rámci tohoto roku, jejímž ambasadorem byl právě pan Tomio Okamura, byl výzkum programů multikulturního vzdělávání v České republice, ten realizoval Člověk v tísni, a poté to byla aktualizace a rozšíření didaktické příručky pro učitele včetně zařazení metod výuky mezikulturního dialogu na školách. Vychází ze svých osobních a pracovních zkušeností. Cituji: Dnešní členství České republiky v Radě Evropy a naše budoucí integrace v Evropské unie pomohou české společnosti překonávat některé negativní postoje k jinak hovořícím, vyhlížejícím a žijícím lidem, jimiž trpí každé izolované společenství. - Já vím, že pan prezident i napsal knížku Jak jsem se mýlil v politice. Co se týče tohoto, tak KDU-ČSL se nikdy nemýlilo, my jsme v tom měli jasno, my jsme v tom názor nemuseli měnit a já to panu prezidentovi nevyčítám. Ale zajímavé také je, že dnešní poslanec, europoslanec za SPD pan doktor Ivan David byl ministrem v této vládě, která se hlásila k tomu, že přetvoří českou společnost na společnost multikulturní. Takže jenom bych chtěl říct, že pokud vím, tak v České republice z aktivních vrcholných politiků, kteří kdy propagovali a prosazovali multikulturalismus v České republice, byl pan prezident Zeman, pan předseda Tomio Okamura a pan europoslanec Ivan David. Já bych byl rád, abychom o sobě skutečně neříkali lži, abychom prostě byli korektní a abychom tuto diskusi vedli tak, jak se sluší na Poslaneckou sněmovnu. Já skutečně minulost nikomu nevytýkám a rozumím tomu, že někdo mění své názory, ale prosím, mluvme pravdu o svých politických konkurentech.
Děkuji.
Říkám to tady na začátku, abych to nezapomněl, to znamená, po ukončení těch, kteří mají přednostní právo. Dnes, po roce, žijeme deset měsíců s čínskou chřipkou v České republice, příští týden v pátek to budou čtyři měsíce, kdy trvá druhý nouzový stav a včera uplynul měsíc od vyhlášení tvrdého lockdownu. A velmi často slyšíme takové stesky především vládních činitelů, že ta opozice jenom kritizuje a kritizuje a nic nenabízí. To je odpověď na ty stesky, že opozice pouze kritizuje. A není to pouze odškodňovací zákon, který se zabývá tím, jak odškodnit alespoň částečně těm, kteří bojují o ekonomické přežití. Taky jsme navrhli a nejsme schopni měsíce a měsíce dostat na program jednání zopakování úspěšného zákona, který jsme prosadili s vládou společně, odpuštění minimálních záloh na sociální, na zdravotní pojištění pro naše živnostníky.
Zawadil, vysoký funkcionář NSDAP a spolupracovník nacistické tajné služby. Schreiber, bývalý nacista. Preissler, bývalý nacista. Cituji: Pozornost si rovněž zaslouží organizace sudetoněmeckých nacistů Witikobund, který v prostředí landsmanšaftu šíří protičeské názory. A vy, lidovci, tam jezdíte pravidelně.
Pan předseda Jurečka bude s přednostním právem reagovat.
Zároveň je potřeba také dodat, že tito přátelé například prosazují povinné kvóty nebo také chtějí prosazovat to, aby čeští zaměstnanci a pracovníci, kteří působí v zahraničí, v těchto zemích pracovat nemohli. Protože vy jste říkala, že tady tuto věc, spolupráci nabízíte, že chcete ten dobrý výsledek.
Ano, mám tady žádost o přestávku. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. A teď já jsem slyšel, že snad je nějaká dohoda klubů, že se bude kontinuálně pokračovat?
Pochybnosti ohledně korespondenční volby ve Spojených státech. Tak to samozřejmě je naprostá lež a není to pravda. Samozřejmě na to má plné právo. A v každém právním státě by takováto žaloba řešena byla. Takové případy prostě máme. Zpochybňujeme to? Řečnická otázka. Já tuším, že některým by se líbilo, kdyby ty volby vůbec nebyly. Korespondenční volba tam funguje. Tak třeba to pro nás může být dobrou inspirací.
Nyní s přednostním právem pan předseda Marian Jurečka. Připraví se zastupující předseda klubu KDU pan poslanec Benešík.
Jako co to je za divadlo? Co to tady hrajete na nás, na lidi? Vy můžete úplně v pohodě si pozvat jakéhokoli člena vlády na váš ústřední výbor komunistické strany, jak to děláte, když jde o rozpočet a další věci. A tam oni rádi chodí, rádi o vás stojí, podporu žádají. Ale vy na to máte přímý vliv, přímou páku, takže to můžete ovlivnit. I to, kam tato schůze byla zařazena. To my ovlivnit nemůžeme. My jsme ty podpisy sesbírali, podali. A škoda, že už tady není pan vicepremiér Havlíček. Vy mluvíte tak rádi a často o té masivní pomoci. Ale já se zeptám: Paní ministryně, děláte si nějakou zpětnou vazbu, jak tu pomoc hodnotí podnikatelé v praxi, v terénu, jaká jsou data o té pomoci? Děláte si nějakou zpětnou vazbu? Když se podívám na data z ledna, zpětná vazba, tvrdá data za loňský rok, ukončilo podnikání v České republice více jak 100 000 živnostníků. Ukončilo nebo přerušilo. To je jeden jasný neoddiskutovatelný fakt, který je naprosto spojen s tím, že tady probíhá covid a jakým způsobem tady probíhá pomoc vlády. Bylo to září a byl to prosinec. A to není náhoda. Ptali jste se na důvody ukončení těch podnikatelů? I v zemědělství! Průšvih jako vrata! A nemají to kam zodbytovat. Co na to vláda? Já vás prosím, přepošlete to. Co jsme udělali špatně? Pojďme to napravit.
Takže logické by bylo naopak, aby podpořily nás, ale tam to z jejich strany vázne. Je to politika. Pokud někdo z občanů České republiky žije v zahraničí a má zájem volit, lze to již v současnosti na našich zastupitelských úřadech. Nastoupit cestu k tomu, aby se pod jakoukoliv záminkou mohlo volit korespondenčně, není cesta k demokracii, ale cesta do pekel, protože nic tak nezpochybňuje důvěryhodnost voleb jak právě korespondenční hlasování. Samozřejmě pokud se Sněmovna shodne bez hlasů poslanců SPD, že volič může svůj hlas prodávat, pak korespondenční volba je tím nejjednodušším mechanismem. To není náhoda, to je záměr. Nejen v Rakousku nebo USA byly volby zpochybněny. Podvody a čachry se prokazatelně dějí i v České republice. Asi nejznámějším z mnoha příkladů jsou opakované usvědčené volební manipulace v severočeském městě Krupka. To, že se s hlasy manipuluje, přičemž nejjednodušší způsob je zneplatnění volebních lístků, které se nehodí. Bohužel neexistuje dnes možnost přezkoumat, zda neplatný hlas byl chybně vyplněn voličem, nebo dodatečně doplněn o chybu členem komise, protože to jsou nominanti různých politických stran a samozřejmě žádná strana snad není schopna obsadit všechny volební komise svými nominanty. Vzhledem k tomu, že každý člen komise má dost práce s vlastní hromádkou hlasů, je samozřejmě iluze o nějaké vzájemné funkční kontrole. Rozumím tomu, že ODS, Piráti, hnutí STAN, KDU-ČSL a TOP 09 skutečnou demokracii odmítají, ale právě proto je zapotřebí před těmito stranami chránit alespoň to málo, co z demokracie zatím máme.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi z pozice předsedy poslaneckého klubu hnutí SPD také promluvit k této mimořádné schůzi. Co se týče jednotlivých navrhovaných bodů, o tom už tady mluvili mí předřečníci, já ale přesto se k některým vrátím. Dovolte, abych se ještě vrátil k té epidemii, protože ta je vlastně tou příčinou, proč jednáme o normách, které by přidaly živnostníkům peníze. Podle mého názoru vláda tu epidemii neřídí. Měli jsme být v jiném stupni, než jsme. Takže teď to nevíme. Víme jenom to, že nouzový stav tady bude pravděpodobně až do konce světa, protože z toho, co vláda má v tom "psovi", nevyplývá nic jiného. Tak to je jenom taková malá zajímavost. Chci říct, že tak jak jsem to dnes poslouchal, tak mně je jasné, že to, co dnes chceme navrhovat například v odškodňovacím zákoně, není ochrana podnikatelů, živnostníků před epidemií, ale je to ochrana živnostníků, podnikatelů před opatřeními vlády, protože ta způsobují to, že ti lidé nejsou schopni podnikat. Proto budovat kapacity nemocnic je velmi důležité. My říkáme, že ten, kdo se chce očkovat, a to jsou právě ty rizikové skupiny, by se měl nechat očkovat a to očkování by mělo být rychlé, aby bylo účinné, a to samozřejmě zklamalo. Dále zklamala vláda, která ty vakcíny nemá, nemá ani jehly, není čím očkovat. Dále navrhujeme to, aby každý si mohl vybrat vakcínu, pokud se chce nechat očkovat. Aby si mohl vybrat vakcínu, protože každá vakcína má jiný vakcinační komfort. Takže to bylo k té epidemii. Dalším zákonem, který se navrhuje v této mimořádné schůzi, je pomoc v hmotné nouzi.
A pokud z politického hlediska zpochybňujeme rozhodování nezávislých soudů, myslím, že to je velmi zvláštní. Jsem rád, že opozice se tomuto tématu také věnuje. Rozhodně ale není pravda, že by vláda nic nedělala. Ministerstvo vnitra zpracovalo návrh, který se zavedením korespondenční volby počítá. V první řadě bych chtěl upozornit, že návrh neobsahuje přechodné ustanovení, které by umožnilo volit korespondenčně již v letošních volbách. Z mého pohledu bychom měli umožnit voličům podat žádost osobně či prostřednictvím zmocněnce i později, nejpozději dva dny přede dnem voleb. Toto také vnímáme, že by mohlo být ošetřeno lépe. Minimálně tak, aby to snížilo administrativní zátěž pro naše zastupitelské úřady a také snížilo možná i dopad na životní prostředí. I v tomto případě Ministerstvo zahraničních věcí má alternativní variantu. Návrh také započítává jen ty hlasy zaslané korespondenčně, které byly řádně doručeny do zahájení hlasování. I v tomto případě bychom se přikláněli k jasnějšímu a praktičtějšímu uspořádání nebo ošetření těchto záležitostí. Takové řešení určitě prodlouží dobu doručení zásilky a vyvolá zvýšené finanční dopady na konání voleb, když budou zastupitelské úřady nuceny zasílat písemnosti i do jiných zemí. Současně nelze vyloučit problémy zastupitelských úřadů se získáním potvrzení o doručení zásilky od doručovatele ve státě mimo působnost tohoto zastupitelského úřadu. Volič proto může požádat o zaslání písemnosti i do oblastí, v nichž nelze objektivně zajistit včasné doručení. Tato možnost byla z našeho hlediska zvažována, nicméně s ohledem na administrativní náročnost a nízký počet voličů, kteří by takovou možnost využili, do návrhu nakonec nebyla zapracována. To jsou některé z konkrétních připomínek, které máme z pozice Ministerstva zahraničních věcí k předkládanému návrhu. Já budu rád, když se o tom debata povede, myslím, že na podvýboru pro krajanské záležitosti bychom mohli všechny tyto záležitosti vyjasnit a postoupit dále.
Děkuji panu ministru zahraničí Petříčkovi.
Není sporu o nutnosti a povinnosti státu přiměřeně kompenzovat podnikatelům a firmám dopady protiepidemických opatření. Z nejvýznamnějších forem pomoci se jedná o kompenzační bonusy, opatření z oblasti daní a pojistného včetně odkladu záloh, programy Antivirus, poskytnuté záruky za úvěry, covidové programy a podobně. Tato forma podpory je efektivnější, pružnější, umožňuje pomoc lépe zacílit na nejvíce postižené segmenty ekonomiky. Ten je podle mého názoru, tento předložený odškodňovací zákon, velmi obecný a povrchní. Zcela zde chybí elementární snaha zohlednit, zda smluvní povinnost podnikatele hradit kompenzované náklady vznikla před příchodem pandemie, nebo až poté. Zákon by tak skýtal velký potenciál pro zneužití, protože by umožnil účelové uzavírání smluv či navyšování v nich obsažených úhrad právě jen za cílem získat kompenzace. Ty sice nyní nemohou prodávat doplňkový sortiment v podobě oblečení nebo hraček, nicméně prodej jejich základního sortimentu, tedy potravin, samozřejmě funguje a troufám si tvrdit, že generuje značné zisky.
Jinak bojujeme a zvyšujeme nevraživost, souboj. A my starší si pamatujeme, jak probíhal souboj o podpultové zboží za komunistů. A pojďme i vládu pochválit. Určitě zafungoval kompenzační bonus. A jak říkal pan předseda Jurečka, neslyšel jsem, že by někdo takhle plísnil ty úředníky, že byl úplně špatně. Finanční správa to zvládla, nebylo to jednoduché, vyplácelo se opravdu rychle a promptně. Nebylo to nijak byrokraticky náročné. Ale program fungoval. Tento program skončil, toto odpuštění. A to už je problém. Pouze připomenu, že už jsme o tom hlasovali. Zapomněl jsem říct to číslo, když jsem chválil vládu, kompenzační bonus byl 20 miliard. Ale to samozřejmě nestačí. Nechci ani připomínat příběh předsedy Národní sportovní agentury. Pamatujete si ty tiskovky, jak lítaly miliardy? Program Country for the Future, to je fakt jak satirický název, když se podíváte, jak funguje česká státní správa, 66 milionů. Program Technologie Covid, 28 milionů. Program Technologické agentury Trend, 3 miliony. Program BUS 900 milionů. Pamatujete si, jak se chválila paní ministryně pro místní rozvoj? A z těch titulek, já nevím, kolik stála propagace, možná víc, pamatuju si bombastické tiskovky a bombastické zprávy. A takhle bych mohl pokračovat. Jinými slovy, tyto programy v zásadě nefungují, jsou byrokraticky náročné, pomáhají pouze vybrané skupině, logicky se na některou skupinu zapomene. A když to sečtete, tak ta pomoc není ani nějak finančně významná. Proti tomu náš návrh - jednoduchý, na nikoho nezapomíná. To je ten princip.